Já si opravdu myslím, že se spletl Nobelův výbor, když mu dal Nobelovu cenu za mír. Měl dostat Nobelovu cenu za literaturu, protože jeho projevy jsou opravdu skvostné - nejen formou, ale i obsahem. Něco naprosto asi nedostižného, žádný jiný politik tak velkou prestiž nemá, i když, pravda, je třeba podotknout, že někteří se o to snaží. Ale od té doby, co pan Obama dostal onu Nobelovu cenu, tak se nemůžu zbavit dojmu, že se bezpečnostní situace ve světě spíš zhoršila než zlepšila. Ale nemůžu se zbavit dojmu, a to je to, co mi chybí v tom materiálu, že prostě situace je rok od roku horší. A platí to pro poslední léta velmi významně. Ale nezapomněl k tomu taky dodat: Ale nesmíte nám to tak moc věřit.
Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já vás všechny chci požádat o půl hodinovou přestávku na jednání klubu hnutí Úsvit.
Než vyhlásím přestávku, ještě se hlásí pan předseda Faltýnek.
Já jenom bych chtěl poprosit technicky kolegy z hnutí ANO také na klub.
To je další novinka, která v takovém rozsahu nikdy nebyla zdůrazňována.
Děkuji panu poslanci Alexandru Černému. Kdo se dál hlásí do obecné rozpravy? Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Na tom se shodneme, ale víme dobře z minulosti, že tomu tak nebylo ani v minulosti.
Ptám se, kdo dál do obecné rozpravy. Prosím, pane poslanče. Děkuji. To byl pan poslanec Ivan Gabal. Paní poslankyně Jana Černochová ještě stále v obecné rozpravě. Nejde o něco, co by bylo tak úplně jednoduché, a speciální ustanovení Ústavy České republiky jasně naznačuje, že rozdílná usnesení Sněmovny a Senátu vedou k tomu, že není schváleno vůbec nic. Tak bych prosil o pozornost. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Já se moc omlouvám, že vás budu zdržovat výčtem dat, která v minulosti proběhla, když Poslanecká sněmovna, respektive obě komory Parlamentu schvalovaly návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany. Musím se tady zastat předešlých vlád, které rozhodně měly a dávaly jak poslancům, tak senátorům mnohem delší čas než tato vláda. Kdyby kolega Seďa nevystoupil, neřekla bych to. Omlouvám se, musím na něj zareagovat, stejně jako musím říct, že pan předseda ODS tady řekl, že se nejedná jenom o NATO, ale že se jedná o mezinárodní organizace. Jak víme, tak mezinárodní organizací je Evropská unie i OSN. V roce 2012 byl mandát schvalován dokonce již v červnu, tedy s dostatečným časovým předstihem. Takže tento proces probíhal září, říjen, listopad. Takže duben, květen, červen, červenec.
Je dobře, že je teď tady. Chci konstatovat, že občanští demokraté chtějí, aby se naši vojáci účastnili zahraničních misí. Jsme přesvědčeni, že je potřeba, abychom se chránili před teroristy ještě na jejich území, dříve než dorazí k nám. Konstatuji tedy, že Občanská demokratická strana dnes tento vládní návrh svým hlasováním podpoří.
Děkuji panu poslanci Petru Fialovi. Nyní řádně přihlášená paní poslankyně Jana Černochová v obecné rozpravě.
Ale vím, že to není vinou Ministerstva obrany. Vím, že zřejmě komunální a senátní volby byly pro pana premiéra něčím, co nechtěl komplikovat v souvislosti s nějakou politikou, kterou by musela sociální demokracie zaujímat vůči našim vojákům a vůči misím. Každopádně schvalujeme materiál, jímž vysíláme naše vojáky do zahraničí na příští dva roky. Občanská demokratická strana, jak tady bylo řečeno i naším panem předsedou, s materiálem souhlasí. Stále vidíme v působení našich vojáků v zahraničních operacích významný nástroj naší zahraniční politiky. Zmiňoval to i pan ministr zahraničních věcí. Dnes se klade větší důraz na flexibilitu. Těmi organizacemi myslím Evropskou unii, myslím NATO a myslím OSN. Česká republika není jedinou zemí, která si klade otazníky ohledně souladu s ústavním pořádkem. Jsem tedy přesvědčena, že by bylo vhodné, abychom se podívali na to, zda právní rámec stále vyhovuje změněnému bezpečnostnímu prostředí a vyšším nárokům na flexibilitu při nasazování našich vojenských sil při operacích mezinárodních organizací, především Severoatlantické aliance a Evropské unie. Jenom se odvolávám na to, že ještě v podrobné rozpravě načtu usnesení.
Děkuji paní poslankyni Černochové. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji, pane místopředsedo. Já naprosto chápu a ztotožňuji se s tím, že pro vojáky je rozhodně lepší, když vědí v dlouhodobější perspektivě, co je čeká, a mohou tomu přizpůsobit mimo jiné i plánovací procesy. Nejinak je tomu i teď. Jednak je největší, je nejdražší.
Máme příliš mnoho zkušeností s tím, že pojem nejbližší možný termín je tak volným pojmem, že to může být za měsíc stejně jako za tři roky, a proto bych rád slyšel vysvětlení bližší než nejbližší možný termín.
Otevírám bod Návrh na volbu členů vyšetřovací komise
Děkuji za slovo. Jedná se o usnesení volební komise číslo 82 ze dne 30. října 2014, které bylo včera po projednání volební komisí postoupeno k informaci předsedům poslaneckých klubů. Bylo vám také rozdáno dnes na lavice. Nyní prosím, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu k navrženým kandidátům a způsobu volby.
Otevírám rozpravu. Zatím neeviduji nikoho, kdo by se přihlásil. Máte slovo. Děkuji. V tom případě budeme hlasovat pomocí hlasovacího zařízení en bloc o všech členech komise. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto navržené usnesení, jak bylo přečteno. Vracím se k přerušenému bodu Eviduji zde přihlášku do rozpravy - s přednostním právem pan předseda Kalousek a po něm s přednostním právem pan předseda Mihola.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem se neúčastnil této debaty.
Já vás požádám, kolegyně a kolegové, abyste snížili hladinu hluku v sále. Není zde rozumět.
Upozorní na to prodavače a prodavač říká: "To nevadí, hodinky zaplaťte, my vám je zabalíme a já vám slibuji, že při nejbližším možném termínu vám to opravíme, abyste tam měl ručičky obě." Předpokládám, že pan předseda Mihola jako příčetný a vzdělaný člověk řekne prodavači: "Vy jste se zbláznil. Dejte mi hodinky takové, jaké chci, které jsou v pořádku, a není potřeba je opravovat." On mu je možná potom opravdu opraví. Ale proč by si měl kupovat špatné hodinky, které budou vyžadovat opravu? A to je ta otázka, se kterou se já obracím na vás. Ta vada dokonce ohrožuje ne úplně bezvýznamnou skupinu občanů, ne úplně bezvýznamnou část občanské společnosti.
Myslím si, že v této situaci je potřebná a nutná pomoc státu. Já jsem ráda, že k tomu jsou určeny a připraveny fondy jak národní, tak peníze z evropských fondů a že je plánováno i navýšení státního rozpočtu právě na financování rozšiřování kapacit mateřských a základních škol. Bohužel nic z toho neprošlo. My jsme proto nepodpořili tento zákon. Už dnes, ale především během následujících let zažijí základní školy velký nápor dětí, tak jak to zažívaly v minulém období mateřské školy. Myslíte, že v tomto případě, kdy se to přesouvá na základní školy, budete to zase chtít řešit dětskými skupinami pro základky nebo místo prvního, druhého stupně? Klub KSČM považuje zákon o dětských skupinách, a bylo to tady už řečeno, za krok zpět od předškolního vzdělávání k pouhému hlídání, za zákon, který zároveň proto způsobí nerovnost v přístupu ke vzdělání. Proto budeme podporovat veto prezidenta, nepodpoříme zákon jako takový.
Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, mnohé zde již zaznělo, já bych se však na tuto problematiku chtěla podívat ještě trošku z jiného úhlu pohledu. Za několik dní si budeme připomínat 25. výročí, kdy žijeme ve svobodě, v demokracii, a všichni víme, že ke kvalitě demokracie patří i rozvinutá občanská společnost. Je obrovskou hodnotou, bez které žádná demokracie nemůže existovat. Jsou to lidé, kteří jsou aktivní, nelhostejní a kteří se aktivně zapojují do života naší společnosti a vedle standardní struktury a institucí opravdu jsou nezbytnou součástí každé demokracie a my si jejich aktivity musíme vážit. Jsou to právě tito představitelé občanské společnosti - jsou to rodiče, neziskové organizace, které již 25 let budují podmínky pro svou práci. A já tento návrh zákona, který je ukotven s povinnou registrací, považuji za mimořádný projev arogance moci. My těmto lidem říkáme: těchto tisíc organizací, které vznikly, které se starají o 50 tisíc dětí, nebude existovat a my chceme povinnou registraci. Již na projednávání na plénu jsme o tom hovořili. A já oproti paní ministryni nejenom že o těchto organizacích vím, ale já jich i desítky navštívila. Závěrem bych chtěla říct, že dětské skupiny již dnes existovat mohou. My nepřinášíme něco nového. Ony dokonce existují. To, co zákon přináší, a to je dobře, jsou daňové výhody. To je v pořádku. Ale my nepřinášíme nějakou novou formu. My tím zákonem pouze ohrožujeme existenci těch institucí a organizací, které již jsou. Proto vás velmi naléhavě žádám, nepodporujme ten původní návrh, podepišme a podejme nový návrh, který bude řešit otázku dětské skupiny s dobrovolnou registrací.
Děkuji paní poslankyni Heleně Langšádlové. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, možná trochu překvapím, ale ve svém osobním stanovisku, které vyjádřím hlasováním, podpořím tento zákon proti vetu pana prezidenta. Zákon jsem sledoval velmi pečlivě od samého počátku. Je to zákon, který opravdu rozšiřuje možnosti zejména pro rodiče a zejména těch nejmenších dětí ve věku do tří let.
Děkuji panu poslanci Adolfu Beznoskovi. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Kolegové, kolegyně, členové vlády, dnes se bude hlasovat o vetu prezidenta k zákonu o dětské skupině. Problém je v tom, že návrh definuje dětskou skupinu velmi nešťastně a měl by se vztahovat v podstatě na všechny organizace a spolky, které s dětmi pracují. Zákon má platit pro každého, kdo poskytuje pravidelnou péči o děti, a to takřka v každé podobě. Zákon nedefinuje četnost poskytování služby, hovoří pouze o pravidelnosti.
KDU-ČSL to nikdo nemůže vyčítat. Vzpomeňte si dobře, jak to bylo.
Ale proboha, proč se tak dohodla koaliční rada? Co je skutečným důvodem? Ale proč je tam do této situace chcete poslat, byť jenom na jeden jediný den? Proč si myslíme, že je lepší zaneřádit právní řád zákonem, o kterém říkáme, že je špatný a pak ho opravíme. On se nevygumuje, on tam zůstane navždy jako svědectví opovrhování snahy o kvalitní legislativní postup. Ale proč, kde je ten důvod, který ta koaliční rada k tomu má? Všichni chceme dětské skupiny, všichni chceme dobrovolnou, nikoliv povinnou registraci.
Já vám děkuji. S přednostním právem se hlásí do rozpravy paní ministryně práce a sociálních věcí.
Vaše vnímání právního řádu je dost dojemné, paní ministryně. Takovou nějakou odpověď, která by dávala logiku pro tento zákon, bych chtěl slyšet od vás. Musí to platit hned, nebo se stane nevím co, a my to pak opravíme. Ale vy tu odpověď nemáte.
Já vám děkuji. S faktickou poznámkou pan předseda Kalousek.
Já ano, protože jsem skutečně věřil paní ministryni práce a sociálních věcí, která tady slibovala, že tyhle problémy nemohou nastat.
S faktickou poznámkou ještě pan poslanec Laudát.
Děkuji za slovo. Mně to rozum nebere.
Děkuji.
On byl omluven.
První řádně přihlášený je pan poslanec Zdeněk Soukup.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já se tady k něčemu přiznám. Jsem totiž přesvědčený o tom, že původní zákon je dobrý, poplašné zprávy o ohrožení lesních školek, kroužků a dalších zájmových aktivit jsou liché a jsou dílem určité mediální masáže ze strany některých zřizovatelů.
Nic takového není pravda. Já myslím, že takovýmto způsobem skutečně není možné racionálně jednat. Pojďme prosím hlasovat o zákonu, který se měl hlasovat už dnes dopoledne, bohužel k tomu nedošlo, tak prosím hlasujme o něm nyní. Já myslím, že poslanci a poslankyně s tím počítali, že se dnes bude hlasovat, dostavili se na schůzi Poslanecké sněmovny.
Děkuji panu předsedovi vlády.
Proti mému postupu?
Předseda Poslanecké sněmovny zaujal svoji židli, schůze pokračuje.
Netrvá. Děkuji.
V tom se určitě shodneme. To znamená, že ta situace nemá svým způsobem precedens, a my musíme postupovat tak, jak fyzicky lze postupovat. Že už v této situaci, aniž by k tomu musela vláda dát nějaký speciální pokyn, funguje asistence Ministerstva obrany, respektive její složky Vojenské policie, v konkrétních věcech, že ale potřebujeme, abychom mohli masivněji nasadit vojáky, potřebujeme na to vládní rozhodnutí. My můžeme přispět řadou různých konkrétních prvků, které si dovolím tady ale nevyjmenovávat, ale přispějí k tomu. Je ten režim složitý, protože zároveň se provádí třídění a hodnocení té munice, tak jak to ty jednotlivé prostory dovolují. Není to pravda, takové zjednodušené výroky strašně snadno získávají půdu v tom veřejném prostoru, a nemusí být ani vedeny nějakým špatným úmyslem, ale nedostatečnou informovaností. Není to v rámci celého toho prostoru. Nemyslíme si zase - trošku se šíří fámy, a já tomu rozumím, že se šíří. Chtěl bych upozornit, že pokud je mi známo, tak jakákoliv munice, která překročí hranice tím či oním směrem, je na našem území evidována, čili není možné, respektive není legální, aby si tam firma skladovala to či ono o své vůli. Snad bych ještě dodal, co jim hrozilo, občanům. Já si myslím, že přesně to je v té kategorii, kterou bychom neměli zahušťovat jejich oprávněné obavy. Ta varianta nějaké eskalace nebo emergence je relativně malá. Dokonce bych řekl ještě možná slabší označení, ale nechci spekulovat. Proč byli evakuováni. Čili musíme přesně vědět kam, za jakých podmínek a za jakých bezpečnostních okolností. Je to poměrně složitá operace jako celek, ale pracuje se na tom a nyní opravdu s maximální intenzitou.
Děkuji panu ministrovi obrany. Nyní vystoupí pan ministr vnitra, po něm byl pan předseda Fiala a po něm byl pan předseda Kováčik a pan předseda Okamura.
Vážený pane předsedo, kolegové, kolegyně, já jenom ještě krátké doplnění k panu kolegovi Okamurovi, vaším prostřednictvím. Pojďme tuto diskusi přenést do příslušných výborů Poslanecké sněmovny. Tam si myslím, že bychom to mohli přenést a diskutovat. My jsme na začátku policejního vyšetřování a já tady chci se vší vážností říct, že jsem naprosto přesvědčen o tom, že Policie České republiky ani Hasičský záchranný sbor v ničem nepochybily. Co se týká těch otázek, které jste tady vyřkl, na ně musíme najít odpověď, a pravděpodobně na konci té diskuse musí být změna legislativy. Stát musí tuto problematiku znovu uchopit do svých rukou. Moc vás prosím, pane kolego, ukončeme tu diskusi a přenesme ji do výborů a pojďme se věnovat dalším tématům.
Vážená paní kolegyně prostřednictvím pana předsedajícího, já si opravdu nemyslím a nesdílím ten pohled, že vše má být regulováno, vše má být právně zakotveno, protože suverény jsou tady rodiče. Ony totiž děti nepatří státu. A není to otázka, kterou by nám stanovovala například Evropská unie, jak se nám při jednání snažili namluvit zástupci hlavního hygienika, ale jsou to naše podmínky, které si stanovujeme a které jsou naprosto nepřiměřeně přísné.
Pan předseda Sklenák, potom pan předseda Kalousek.
Děkuji za slovo. Víte, že bylo dlouho avizováno a máme to dlouho pevně zařazeno v programu dnes. Hlasování o vetu pana prezidenta k tomuto zákonu. V tuto chvíli skončila diskuse a máme před sebou poslední, závěrečné hlasování. Všechny poslanecké kluby se tím tématem zabývaly několikrát.
Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Pane předsedo Sklenáku prostřednictvím pana předsedajícího, všimli jsme si všichni, že poslanecký klub ODS není jednotný. Všichni chápeme, že v okamžiku takhle vážné věci poslanecký klub, když není jednotný, tak je potřeba dát mu čas na diskusi a na přestávku. Já se vracím zpátky. Mohli jsme tuto věc hlasovat už před týdnem. Byli to poslanci vládní koalice, speciálně pan předseda Mihola, který nás tady všechny žádal o týdenní - ne dvouhodinovou, o týdenní přestávku. A vy máte, prostřednictvím pana předsedajícího, tu drzost, že nechcete dovolit poslaneckému klubu ODS ani dvě hodiny, když sami jste si vzali týden? Pane předsedo Sklenáku, máte většinu na to, abyste si prohlasovali výrobek, o kterém sami říkáte, že je to zmetek. Máte možná většinu i na to, abyste nedovolili vzít si přestávku a hlasovali.
Ale protože se hlásí lidé s přednostním právem, tak tak učiním, a pak učiním závěr před celou sněmovnou.
Pan předseda Sklenák se mýlí, jak se mu často stává, bohužel. Rozprava nebyla ukončena, jak říká.